Jsou premiér Fiala z ODS a ministr Bartoš z Pirátů normální? Zároveň vláda zadlužuje naši republiku ve státním rozpočtu jen za letošek o téměř 400 miliard ročně navíc a na příští rok chcete zadlužit Českou republiku o dalších 295 miliard navíc. Já si myslím, že to je opravdu šílená situace, protože jak víte, vy jste si tady natvrdo prohlasovali, že na ministerstvech budete moci mít nově neomezený počet politických náměstků. Dosud to bylo omezeno pouze na dva politické náměstky na ministra.
S tímto stanoviskem a s mým názorem se shoduje v neposlední řadě také stanovisko Národní rozpočtové rady, která zdůrazňuje, že ignorování základních pravidel a principů tvorby rozpočtu povede ve střednědobém horizontu k zeslabení parlamentní kontroly veřejných financí, jakož i kredibility České republiky na mezinárodních trzích. Pro současnou pětikoalici to evidentně není problém. O tom jsou popsány tuny různých rozhodnutí, zejména Nejvyššího správního soudu. Navíc, znova ještě opakuji, že se samotná pětikoalice zatím nedokázala shodnout na finální podobě předloženého, za mě nelegálního návrhu. Dokonce někteří poslanci vládní pětikoalice sami nejsou schopni dojít k nějakému stanovisku, které budou hájit, a tedy v podstatě obden mění základní kritéria - základní kritéria, nebavíme se o žádných nuancích - základní politická kritéria nově vznikající daně v podobě svých poslaneckých návrhů. Ono by to bylo vtipné, kdyby to bylo součástí nějaké dobré české komedie, bohužel tomu tak není. Tento návrh, a to ani první, a ani druhý, není založen na drobných úpravách, jde o úpravy zcela zásadní. Pan poslanec původně požadoval retroaktivitu, myslím pan poslanec Michálek, dramatické snížení daňové sazby, snížení limitu určujícího subjekt daně. Pro jistotu však ve svém druhém návrhu tento limit má odlišný než v prvním návrhu. Pořád jsem ještě na příjmové straně a ptám se, kde je návrh od Ministerstva průmyslu a obchodu? Ani pana ministra tady nevidím. A já se ptám, kde je ten návrh od MPO na zbylých 15 miliard do těch 100 miliard? Včera jsem někde četla ve veřejném prostoru, že snad bude do měsíce, ale možná to byl jenom nějaký zavádějící článek, na tom nechci stavět. Na výdajové straně jsou náklady rozpočtovány v návrhu, související se zastropováním, dnes celkem 100 miliard.
Teď samozřejmě ještě tady má být příští týden ten zákon o České televizi. To znamená, vám to není málo, prostě oholit tu republiku, oholit ty peníze, které tady platí občané, oholit je úplně až na kůži. Vy ještě chcete politicky ovládnout Českou televizi. To jsou ti redaktoři typu Marek Wollner, Nora Fridrichová, Václav Moravec a podobně. Další zadlužování přinese jen další zdražování a Fialova vláda může naši zemi, jak už jsem říkal, přivést k bankrotu a kolapsu. Tento rozpočet neobsahuje ani návrhy na zvýšení příjmů od zahraničních firem podnikajících u nás. Takže tento vládou předložený návrh odmítáme a připravíme k němu řadu pozměňovacích návrhů.
Další, kdo by měl vystoupit s přednostním právem, je pan vicepremiér Ivan Bartoš.
Jednotlivé výzvy postupně spouštíme a běží. Já bych možná jenom v krátkosti zmínil, protože i někteří mí předřečníci se zde této otázky dotkli, výdaje, které přicházejí z různých zdrojů v následujícím roce v oblasti digitalizace a digitální transformace. Nám už i tím, jak vyjednáváme na úrovni vlády prostředky navíc na jednotlivé digitální projekty - ty nadpožadavky, které vycházejí ze Strategie digitálního Česka - tak se nám již ty věci daří rozklíčovávat výrazně lépe, než tomu tak bylo.
Takže tolik citace garance vlády směrem k platům a samozřejmě cílem vlády podle prohlášení je získat více finančních prostředků tak, aby veřejné výdaje na vzdělávání a školské služby odpovídaly v poměru k HDP alespoň úrovni průměru zemí OECD, což letos rozhodně není.
Návrh na volbu zástupce veřejného ochránce práv Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise Martin Kolovratník.
Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, pane premiére, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové vám všem. Velmi stručně i vysvětlím, proč došlo k této dohodě. Dále 13. října volební komise obdržela nominaci od předsedy Senátu. Volební komise všechny dopisy i životopisy kandidátů rozeslala předsedům poslaneckých klubů a členům volební komise, to se stalo 14. října, a zároveň jsme na volební komisi tyto nominace projednali, připravili pro vás, pro plénum. s návrhy kandidátů pro volbu zástupce veřejného ochránce práv, jak je předložil prezident a Senát." Zvláštní zákon způsob volby nestanoví.
Děkuji, pane předsedo. A máme zde návrh na hlasování, je to tak, pane předsedo? Budeme tedy hlasovat o tom, zda budeme hlasovat v tomto případě volbou tajnou. Zaznamenala jsem žádost o odhlášení, proto vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Ještě jednou zagonguji. Hlasujeme o tom, zda budou tajné volby. Ještě než dám slovo panu předsedovi, přečtu omluvy.
Navrhuji ve věci volby, paní předsedající, následující postup. Je tam jeden lístek, takže to bude rychlé, proto volební místnost bude otevřena 12 minut.
Děkuji za informace.
Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2023 byl Poslanecké sněmovně předložen vládou 30. září. Předsedkyně Poslanecké sněmovny přikázala návrh zákona k projednání rozpočtovému výboru, který se návrhem zabýval 19. října na své 19. schůzi. Rozpočtový výbor doporučuje "Poslanecká sněmovna Schvaluje:

No, to nechám. Já se budu spíš zaměřovat na ty skutečnosti rozpočtu a spíš možná komentovat něco i k panu ministrovi. Všichni víme - a to nezpochybňujeme nikdo z nás, ani my z opozičních lavic - že v současné době je velmi těžká doba, že občané, firmy, subjekty veřejného sektoru stojí před množstvím reálných problémů, které si žádají řešení a žádají si logicky peníze. Tím nechci říct, že bych to chtěla nějak porovnávat, každá ta krize měla svoje specifika. Takže teď se zaměřme na tu současnou. Ex post se dělá ještě kontrola výsledků. Předložený státní rozpočet na rok 2023 není rozpočtem, který by komplikovanou situaci v následujícím roce uklidnil. Tento rozpočet je plný kontroverzí, ke kterým se postupně dostanu ve svém vystoupení.
Takže tady vám ukážu - pokud to není moc vidět, tak vám to pak rozešlu elektronicky - vývoj průměrného důchodu. Dalším důležitým velkým výdajem státního rozpočtu jsou platby do systému veřejného zdravotního pojištění. Podívejme se společně na ten graf. Kapitálové výdaje plánujeme ze státního rozpočtu zhruba 203 miliard korun. Pro představu, v letošním roce předpokládáme příjem z evropských fondů na kapitálové výdaje 126 miliard. Třetí z těch grafů, které jsem si připravil, nám ukazuje od roku 2008 až do roku 2025 výdaje na obranu. Stejně tak v tom střednědobém výhledu vidíte plán vlády navyšovat zhruba tempem 20 miliard korun výdaje do obrany v příštích dvou letech tak, abychom se v roce 2025 dostali přibližně na 2 % výdajů státního rozpočtu na obranu, v té době by to mělo činit zhruba 155 miliard korun. Nejsme zdaleka jediná země, která zvyšuje výdaje na obranu. Sofistikované zbraňové systémy se nevyrábějí na sklad. Nestačí, když se někdo rozhodne, že teď uvolníte peníze, objedná to a do několika měsíců má dodávku na svém území.
Ani nikdo nereagoval, prostě žádný zájem. Takže vlastně to byla jediná reakce a pak už to bylo bez reakce.
Děkuji, paní předsedající. Podívejte se, co vaše pojišťovna nabízí, podívejte se, jaké benefity nabízí, využijte toho. A chtěl bych vás požádat, než se dostanu k vlastnímu rozpočtu, kolegyně a kolegové napříč politickým spektrem, vás, co sedíte ve správních radách pojišťoven za Poslaneckou sněmovnu, prosím, pokud tam přijde jakýkoliv návrh na podporu z fondu prevence, buďte vstřícní, prosaďte to na správních radách. Pracujeme na tom na úrovni Evropské unie a myslím, že v řadě případů se nám podařil velký úspěch. Je potřeba ještě říct, že ty ostatní nedaňové příjmy budou ve výši 50 milionů korun. Samozřejmě budeme muset racionalizovat práci AZV a tady byly určité výhrady, které já intenzivně slyším, debatuji s vedením AZV a jsem rád, že vedení AZV k tomu přistupuje velmi dobře.
No a víte, kolik tam máte teď? Teď tam máte 722 milionů, takže ještě méně, než jste měli předtím. A zase říkám, ochrana spotřebitele, ČTÚ, větší nároky, a meziročně tam na ČTÚ je těch prostředků méně dokonce, méně o 8 milionů. Tak jsem to zestručnil, jak jsem jen mohl, abych více nezdržoval. Děkuju za vaši pozornost.
Já chci zareagovat jenom na dvě věci, které tady kolega předestřel. Jedna věc, mluvil o inflaci, jak ta inflace vládě strašně pomáhá, že zvyšuje příjmy. Jednak samozřejmě na základě inflace se valorizují nejrůznější dávky, nejvíce samozřejmě důchody, takže pokud máme vysokou inflaci, automaticky to znamená, že i na důchodech budeme mít vyšší výdaje. Takže představa toho, že inflace nějakým dramatickým způsobem navyšuje, pomáhá státu snižovat nějakým způsobem strukturální saldo, je prostě lichá. Jsem prostě přesvědčen, že náš veřejný sektor je velký, že náš veřejný sektor je přebujelý a že prostě nemáme prostředky na to, abychom ho ve stávající velikosti udrželi.
Nejprve mi dovolte, abych vám ocitoval a připomenul jeden starý biblický příběh. Týká se jednoho z dvanácti synů Jákoba, a to Josefa. Jak dobře víte, otcem Jákobem milovaný syn Josef byl prodán svými bratry do egyptského otroctví. Díky přízni Hospodina dostal Josef příležitost stát se prorokem a vyložit sny, jež se zdály egyptskému faraonovi. Stál u řeky Nilu, když tu náhle z řeky vystoupilo sedm krásných a tučných krav a jalo se pást na trávě. Potom faraon viděl vystoupit z řeky dalších sedm krav, ale šeredných a vyhublých, a ty stanuly mezi těmi vykrmenými. Nakonec se ty hubené pustily do těch tučných a všechny je sežraly. Sen se rozplynul a faraon hluboce znepokojen procitl. Když znovu usnul, měl druhý sen. Sedm plných a zralých pšeničných klasů vyrostlo z jednoho stébla a hned za nimi vyrostlo dalších sedm prázdných, východním větrem sežehlých pšeničných klasů. Vypadalo to, jako by ty prázdné klasy požíraly ty plné, a faraon se celý sklíčený znovu probudil. Když nastalo jitro, dal si zavolat všechny egyptské věštce a mudrce, vyprávěl jim své sny, ale žádný z nich mu je nedovedl vysvětlit. A tehdy se faraonův nejvyšší číšník rozpomenul na Josefa, vykladače snů. Těch sedm tučných krav znamená sedm let, stejně tak těch sedm plných pšeničných klasů. Budou to roky hojnosti. Těch sedm hubených krav a sedm prázdných klasů značí sedm let, které budou roky hladu. Nic se neurodí a dobytek uhyne hladem a celá egyptská země bude ležet v troskách." Konec citace. Jinými slovy nám biblický příběh říká, že v životě lidském se více či méně pravidelně střídají období hojnosti a období strádání. Rovněž nám tento příběh slovy Josefa dává návod, jak se na období strádání co nejlépe připravit. V každé části země bys měl ustanovit dozorce a správce, aby shromažďovali a uskladňovali pětinu úrody. Ta vás bude živit v letech hubených. Dej postavit nové sýpky a sklady a dej je dobře střežit. Jen tak budeš mít dostatek potravy pro lid po dobu těch sedmi let hladu.
Pro mě školství je jeden systém. A souhlasím s vámi naprosto v tom, že investovat do budoucnosti našich dětí a téhle republiky je to nejlepší, co můžeme udělat.
A další bod, který hned následuje, snížení počtu zaměstnanců KHS o 134 v souvislosti s Chytrou karanténou. Jestli v tomto státě je něco dokonale konstituované, tak je to skutečně Grantová agentura České republiky, která v podstatě distribuuje prostředky na účelovou podporu základního výzkumu.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 41. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde srdečně vítám. Ve 13.30 hodin máme pevně zařazený volební bod 123, návrh na volbu zástupce veřejného ochránce práv. Pokud bude tato volba v prvním kole neúspěšná, tak se dohodneme poté na konání druhého kola. A na závěr jedno technické sdělení. V pátek 28. října - a já poprosím o klid, protože tohle je pro každého důležité, ještě jednou poprosím o ztišení - v pátek 28. října bude v prostorách Poslanecké sněmovny probíhat Den otevřených dveří, a proto vás žádám, abyste si veškeré materiály ze svých lavic uklidili, jinak hrozí, že budou skartovány. A nyní je prostor pro případné návrhy změn ke schválenému pořadu 41. schůze. Mám tady s přednostním právem k návrhu pořadu přihlášeného pana předsedu Marka Bendu, ale nevidím ho přítomného, takže patrně stahuje. Marek Benda ale nemá zájem, takže přistupujeme k bodu číslo
Děkuji, paní předsedající. Konečně je tam zavedení nové překážky v práci pro otce, a to otcovská dovolená.
Já neříkám, že to je špatně, určitě je to dobře. Já si pamatuju, když se tady schvaloval eRecept, jaká vůči němu byla obrovská nevole, a byl tady tlak na to, to v tu chvíli neschválit. A všichni jsme dneska rádi, že eRecept máme a vůbec si to ani nedokážeme představit, aby už nebyl, i v době covidové a tak dále. Ale znovu říkám, že toto jsou všechno věci, které budeme detailně klást otázky na bezpečnostním výboru. Co musím opravdu říct, že pan ministr vnitra - a v tom ho musím pochválit - chodí na bezpečnostní výbor. A poslední, co bych chtěla říci, a to by se tedy dotýkalo především v tuto chvíli ne rezortu vnitra, ale ještě bych tady chtěla se zmínit v rámci Karlovarského kraje a ohledně toho projektu gigafactory, který má být v Plzeňském kraji.
Zvýšení tohoto rozpočtu i z tohoto důvodu předpokládáme vezme za své a budeme rádi, když nebude v rezortu méně peněz než letos. Jde totiž o peníze z evropských peněz, konkrétně z Národního plánu obnovy, takže divadlům, orchestrům, lokálním památkám ani festivalům toto navýšení fakticky moc nepomůže. Je samozřejmě dobře, že tam ty 2 miliardy navíc jsou, ale Národní plán obnovy přichystala předchozí vláda, a nebýt toho, tak ta dnešní nemá co rozdávat. Chtěl bych se tedy dozvědět, jakým směrem tyto peníze půjdou.
My opět vidíme to, že mezi výdaji, do výdajů toho fondu, je zahrnuta částka 30,7 miliardy korun, ale ta částka zatím není jistá, není naplánována v státním rozpočtu. A pokud bych k tomu tedy virtuálně připočítal těch dalších zatím chybějících 30,7 miliardy korun v SFDI, tak to už jsme na nějakých 375 miliardách korun. Moc děkuji a těším se na odpověď.
Vlastně těžká odpověď ve smyslu historie, protože oni podepisovali smlouvy, které český stát zavazují k tomu, aby platil, a aby nepochybně platil víc, než kolik bylo připraveno ve střednědobých výhledech, protože na letošní rok tam bylo 97 miliard korun, a 97 miliard korun už by nestačilo k tomu, pokrýt finančními prostředky všechny ty zasmluvněné smlouvy, takže se někde zjevně musela stát chyba. Nicméně na nás je, abychom společně ve Sněmovně našli řešení, našli ho i ve vládě, a to řešení my předkládáme, odpovědně a poctivě. Snažíme se postupovat způsobem, který by na druhou stranu nepřinesl pro český stát ohrožení , například ratingu. Tolik velmi stručně k odpovědím na vaše otázky.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji, paní předsedající. Tak, jak jsou nastavené příjmy, ona je nesplatitelná, tak jak jsou nastavené. A pokud by ji splatil, tak jenom tím, že omezí svoji investiční činnost.
Pan poslanec vám dává přednost?
No, upřímně, pro mě ta odpověď byla poměrně obecná. Tušil jsem, memorandum EIB a tak dále, ale teď na tuhle reakci mě navedl kolega Milan Feranec, protože ona je to prostě pravda, je to jiný způsob dluhu, stejně ten dluh zkrátka vytváříme. A opravdu, ten dluh teď nějakým způsobem odsouváme někam do budoucna.
Díky a nyní se svojí faktickou, se svojí reakcí, pan ministr dopravy.
Chci jenom otevřít ten pohled na věc férově a poctivě. Přece to samé. To jsou taky jenom dlouhé peníze, které budou do budoucna znamenat, že v dalších letech bude stát formou SFDI ty finanční prostředky vracet, to se nijak neliší. Je to úplně ten samý princip. To udělat nechceme. Hledáme férově, a tady říkám, nemá smysl vůbec se přít o to, jaká ta forma bude. A znovu zdůrazňuji, v případě PPP projektů je to vlastně ten samý případ. V příštím roce to bude 70 miliard korun. To je relevantní úvaha z hlediska toho, jak správně využívat ty finanční nástroje, pokud už je využívat prostě musíme.
Děkuju za slovo - dvě minuty, budu krátký. To je první věc. My jsme měli na předminulém jednání školského výboru zástupce Ministerstva školství pana náměstka Millera, který předložil požadavek našemu výboru o navýšení rozpočtu vysokých škol o 5 miliard. Děkuji, to je všechno.
Nyní prosím pana poslance Oklešťka s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Navíc si myslí, že ředitelé jsou hysteričtí a vydírají ho kvůli chybějícím penězům. Já bych tady zmínil, že vlastně tak, jak říkali moji předřečníci, že regionální školství a školství obecně je podfinancované, tak právě pan ministr se tady v tom rozhovoru zmiňuje, že mají málo peněz. Jo? Takže bych doporučil, jsme v prvním čtení rozpočtu a je ještě prostor, aby se formou pozměňovacích návrhů třeba i to financování školství upravilo, tak bych poprosil, kdyby se tím Ministerstvo školství zabývalo.
Také děkuji a nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Richter.
Kluby, sportovní spolky, a to zejména v amatérské soutěži, stále čekají na pomoc v energetické krizi. A určitě bude docházet minimálně ke zdražování tréninku dětí a v nejhorším případě k uzavírání sportovišť. Státní podpora nepřichází v dostatečné míře. Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, toto komentuje slovy, budu citovat: "Očekáváme, že bude docházet ke zdražování tréninku dětí a patrně ještě katastrofičtějším scénářům. Až se naplno rozjede topná sezona, některé spolky budou uzavírat sportoviště nebo se jich zbavovat, jsou na finančním dně. A ano, nastanou katastrofické scénáře, pokud nebude klubům a spolkům zajištěna dostatečná pomoc státu. Situace bude nadále eskalovat. SK Radbuza Plzeň: "Pokud to takhle půjde dál, tak to pro nás může být likvidační. Veškeré náklady za energie jdou za námi, tedy vše, co se týká elektřiny, plynu, revizí, zaměstnanců a tak dále. Běžně jsme platili jenom za energie zhruba 700 000 korun za rok. Letos se za stejnou spotřebu pohybujeme na 3 milionech korun za rok. Jsme úplně nešťastní, na provoz a údržbu jsme dostali z kraje částku 280 000 korun. Podpora od města je v řádech desetitisíců. Máme devět kategorií, kolem 130 dětí do věku 18 let. Dnes toho nejsme schopni. Pořád pouze cituji. Hokejový klub BBSS uvádí: "My jako spolková jednota vlastníme zimní stadion.
Takže děkuji, doufejme, že najdeme prostředky. Děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, my tady dnes jsme u prvního čtení státního rozpočtu na rok 2023 a já bych řekl, že státní rozpočet je samozřejmě hrou nějakých čísel, výdajů a příjmů, ale státní rozpočet také hodně vypovídá o nás samotných, o každém občanovi, o naší vládě, o nás všech tady v Poslanecké sněmovně. Je to záležitost bych řekl i do jisté míry hodnotová a nějakého morálního ukotvení nás všech, tedy obyvatelů, občanů, kteří tady žijeme. Určitě se to týká i rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí, já se k tomu postupně dostanu. Celkově má MPSV hospodařit s částkou už bezmála 900 miliard korun. Je potřeba si říct, že náš sociální systém bobtná a mohutní a myslím, že nás čeká celá řada rozhodnutí, kde na to vzít, jaké agendy reformovat a jak práci celého našeho sociálního systému zefektivnit a tvrdě kontrolovat.